A nyní přistoupíme k projednávání odpovědi na písemné interpelace.
Vážená paní místopředsedkyně, paní a pánové, když se podívám za sebe do lavice vlády, tak tady nikoho nevidím. Takovou ostudu, kterou dělá tato vláda, nedělala ještě žádná! Že by sem ministři chodili. Já nevím, jestli jsme stále ještě parlamentní demokracií, nebo jestli je to cochcárna! To není žádná legrace. Je tam zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu o škodách, které způsobuje konkrétní nadace českému státu. Ono by bylo možná nejlépe, kdyby odešel sám.
A já bych rád apeloval i na poslance a poslankyně, aby tento návrh byl pokud možno rychle projednán na půdě Poslanecké sněmovny, protože toto je také jedna z podmínek toho, že nebude narušeno čerpání finančních prostředků. Máme tady několik operátorů, kteří operují na našem trhu, máme tady nezávislý Český telekomunikační úřad, který by ty podmínky měl hlídat, měl by hlídat otevřenou konkurenční soutěž, a potřebujeme, aby ta otevřená soutěž zlepšila i přístup k internetu tam, kde nebude možné použít státní dotace nebo evropské dotace.
Děkuji. Paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji a poprosím pana premiéra o reakci.
Ministerstvo vnitra a další státní instituce, které byly v tomhle interesovány. Ale nakonec bych chtěl poděkovat za jednu věc. I když na začátku byly docela složité dohody a polemiky, nakonec se podařilo dosáhnout výrazného zlepšení komunikace mezi Ministerstvem průmyslu a Českým telekomunikačním úřadem. Víte, že většinou schválení zákonů trvá někde kolem devíti měsíců, čili pořád si myslím, že jsme ještě v reálném rámci.
A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, aby přednesla svoji interpelaci na premiéra.
Jen v krátkosti připomenu, že se jedná o prodej více než 740 bytů na pražské Písnici a 33 bytů ve Vršovicích včetně pozemků, a to nejen pod bytovými domy. Ti požadují zrušení neprůhledného výběrového řízení a vyzývají firmu, aby byty nabídla přednostně současným nájemníkům, a to za zvýhodněnou cenu, tak jak tomu bylo v ostatních lokalitách, kde se ČEZ rozhodl své byty prodat. Vy sám jste ve své odpovědi na mou zářijovou interpelaci uvedl, že pro postup, který společnost ČEZ zvolila, nebyl žádný důvod a že nerozumíte tomu, proč byl harmonogram prodeje nastaven tak, jak je nyní. Slíbil jste, že se o celou záležitost budete dál osobně zajímat. Jak se postaví vláda k výzvě, aby ČEZ, v němž má stát majoritní podíl, zrušil výběrové řízení na prodej sídliště nejvyšší nabídce a nabídl byty přednostně současným nájemníkům? Jak je vůbec možné, že členové dozorčí rady ČEZu, kteří byli dosazeni majoritním vlastníkem, schválili současný nemravný způsob výběrového řízení? To nikoho nezajímá?
Děkuji. Obdržel jsem od něj informaci. Dovolím si z té informace zde citovat: "Po posouzení všech informací, které jsem k veřejné soutěži obdržel, se domnívám, že postup společnosti ČEZ je zvolen nikoliv netransparentně a umožňuje zapojení co nejširšího okruhu zájemců.
Zájmem všech by tedy mělo být, aby veřejná soutěž byla spravedlivá a transparentní. Věřím, že vám osudy více, než tří tisíc občanů nejsou lhostejné. Lidé se oprávněně obávají scénáře, který dobře známe z kauzy bytů OKD. Doufám, že už si v roce 2016 nikdo nedovolí zopakovat podobnou chybu.
Děkuji panu poslanci.
Chci poděkovat panu ministrovi, že si udělal čas a přišel na moji interpelaci. Jednou to bylo před rokem ve věci projektového manažera a v únoru tohoto roku ke zrušení zakázky na poradce. Vždy jsem varoval, že se nejedná o korektní postup ze strany Ministerstva dopravy. Nyní jste dostal pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to právě z důvodu prodloužení smlouvy na výběr mýta. Podle úřadu se Ministerstvo dopravy dopustilo správního deliktu, když uzavřelo dodatky ke smlouvě s firmou Kapsch v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro užití tohoto druhu zadávacího řízení. Vážený pane ministře, mé předchozí interpelace upozorňovaly právě na tento problém, za který jste následně dostal milionovou pokutu. Nejen že jste nedbal varování, ale údajně se proti verdiktu úřadu ani neodvoláte a pokutu zaplatíte. Proto mám na vás dva dotazy. Za prvé, kdo konkrétně z vašich náměstků či úředníků stojí za přípravou a realizací tohoto postupu s firmou Kapsch. A za druhé - budete jako ministr vymáhat tuto milionovou pokutu po těch podřízených, kteří dodatky ke smlouvě připravovali?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
Ministerstvo dopravy si je vědomo skutečnosti, že zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení neomezující z hlediska okruhu potenciálních dodavatelů a umožňující univerzální přístup na trh s veřejnými zakázkami je ideálním východiskem. Ministerstvo dopravy proto také vyvinulo úsilí směřující k tomu, aby otevřené zadávací řízení k zadání předmětné veřejné zakázky mohlo uskutečnit. Takže já nevidím vůbec žádný důvod, abych se zabýval tím, kdo z mých stávajících náměstků pochybil, nebo nepochybil.
Děkuji, pane ministře. Takže to je jedna věc. Ale na druhou stranu za mnou chodí lidé se ptát, kdo zaplatí z peněz daňových poplatníků ten jeden milion.
Teď v současné době... A pokud ano, tak samozřejmě je tady Nejvyšší kontrolní úřad a další orgány, které se tím zabývat mohou a dojdou k nějakému závěru.
Děkuji panu ministrovi za tuto odpověď.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Vážený nepřítomný pane ministře zahraničí, vím, že vás pracovní povinnosti zavály do Koreje, naštěstí do Jižní, a samozřejmě budu akceptovat písemnou odpověď. Z veřejného tisku vím, že počet víz, která získali Ukrajinci v roce 2015, oproti předcházejícím rokům, například roku 2007, velmi dramaticky poklesl.
Než přejdeme k běžným bodům programu, dovolte mi, abych na galerii pro hosty přivítal Jeho Excelenci pana Urbana Ahlina, předsedu Parlamentu Švédského království, s delegací. Nejprve vystoupení poslanců ke schválenému pořadu schůze.
Chtěla jsem poprosit - už dvakrát jsem navrhovala, nebo moji kolegové navrhovali, zařadit na jednání Poslanecké sněmovny bod týkající se letecké záchranné služby. Navrhuji to i dnes, protože si myslím, že to, že se ten problém vysedí, tak se ten problém nevyřeší. Jsme tady poslanci z různých regionů, každý má někde nějaké zastoupení v nějakém kraji a skutečně se to týká nejméně šesti stanovišť, o kterých v tuto chvíli nemůžeme s určitostí říci, kdo tam bude leteckou záchrannou službu provozovat. Ten problém skutečně vážný je. A já vás tedy velmi pěkně prosím o to, abychom se jím zabývali, abychom se jím zabývali pokud možno dnes. Já vlastně ani nevím, jestli je pan ministr Němeček ještě stále ministrem. Proto si myslím, že nás tlačí čas a měli bychom vědět, co se kolem letecké záchranné služby bude dít.
Děkuji paní poslankyni. Prosím, má ještě někdo něco dalšího k pořadu schůze? Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Jana Klána, který chce zařadit bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny jako první bod na dnešek, to znamená bezprostředně po tomto hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nejprve budeme hlasovat o první variantě, o tom, aby tento bod byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Návrh byl přijat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Velmi se mi nelíbí, že tady je osočován pan ministr Němeček, protože jeho pozice je nejsložitější, jaká může být. On nemá co mluvit ministrovi obrany do toho, jestliže vláda rozhodne, že by se na tom měl podílet resort obrany, nemá co mluvit ministrovi vnitra do toho, jestliže vláda rozhodne, že má někde létat Ministerstvo vnitra. Že je to celé lehce, a možná těžce, spletené, to je naprostá pravda. Ale ať tedy vláda jako celek a ti, kdož původní systém kritizovali a přišli s tím, že je to finančně neúnosné a že musí být hlavním kritériem cena, to dají. My jsme jednoznačně řekli všechny podmínky technické, personální, zajištění provozu v jednotlivých krajích, byli jsme opakovaně dotazováni. A jestli si vzpomenete, tak jsem opakovaně vystupoval na různých úrovních, i když ne veřejně zde, k tomu, abychom neudělali to, že budeme mít problém.
Dobře.
Květen, červen, červenec - jestli si někdo myslí, že za půl roku zprocesuje miliardové výběrové řízení, tak se na mě nezlobte, ale nemá v resortu na pozici ministra co dělat. Nemá co dělat ani na pozici hejtmana, ani na pozici starosty. Všechno to, co tady zaznělo od mých kolegů, mohu potvrdit.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, jestli máte jiný návrh usnesení.
Já jsem se přihlásil s technickou. Já jsem jenom chtěl drobnou záležitost, pane předsedající, vaším prostřednictvím paní kolegyni Černochové.
To byla pouze reakce na vystoupení. Jiný návrh na usnesení není. Není tomu tak. Kdo je proti? Paní kolegyně Černochová se ještě hlásí.
Protože se dostavil pan ministr Mládek, já bych si dovolil navrhnout, abychom se vrátili do bodu Pařížská dohoda.
To můžeme učinit. Tato podmínka je splněna.
Vládo, dámy a pánové, já bych měl několik otázek na pana ministra, které se týkají právě Pařížské dohody. Já jsem Pařížskou dohodu poměrně sledoval v loňském roce, když se schvalovala. Mě by jenom zajímalo, zda tu Pařížskou dohodu budou skutečně dodržovat největší znečišťovatelé, a to jsou Spojené státy americké a Čína. To je pravda, protože řada politiků Spojených států amerických je placena touto uhlíkovou lobby. Tedy závislostí na neobnovitelných zdrojích.
Děkuji paní ombudsmance za její zprávu a uvedení této zprávy. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru pan poslanec Jiří Junek, informoval nás o jednání v tomto výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Paní ombudsmanka nebyla jednání přítomna, proto výbor s obsahem výroční zprávy seznámil její zástupce. Jako příklad bylo třeba uváděno, že zpráva sice obsahuje počty navštívených věznic, ale chybí stručný výstup, shrnutí a závěry z těchto návštěv. Celkově se na výboru diskutovalo o absenci výsledků šetření v jednotlivých oblastech. Byla zdůrazněna menší informační hodnota předloženého materiálu, než tomu bylo v předchozích letech. Čili já bych návrh na usnesení přečetl asi po rozpravě, která určitě teď bude následovat. Děkuji.
Děkuji panu zpravodaji.
Snažíme se reagovat na připomínky, které vyplývají z praxe ombudsmana, a určitě to tak bude i nadále.
Děkuji panu předsedovi. Než otevřu všeobecnou rozpravu, tak paní poslankyně Věra Kovářová se omlouvá dnes do 13 hodin a pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá dnes od 11 do 12 hodin z pracovních důvodů. A nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové. Rád bych na úvod svého komentáře ke zprávě o činnosti paní ombudsmanky Anny Šabatové řekl, že není nic potřebnějšího v naší zemi než instituce, která by hájila spravedlnost a práva občanů. Jednou z institucí, které by toto měly naplňovat, je bezesporu Úřad veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana. Ale jeho činnost limitují jednak zákony, které mu nedovolí řešit všechny případy nespravedlností, a bohužel i osobní priority vedení úřadu. Při čtení zprávy paní ombudsmanky najdeme spoustu konkrétní užitečné práce, ale když poodstoupíme, tak zjistíme, že ve své většině úřad simuluje sociální úřady, řeší vyplácení nejrůznějších dávek nebo platby nemocenského pojištění, ale chybí tu tlak na obecnou spravedlnost a práva občanů. Její ředitelka je obviněna z diskriminace za to, že zakázala muslimské studentce islámské zahalování hidžábem. Ombudsmanka otevřeně hájí muslimskou studentku a otevřeně se staví proti ředitelce školy. Pominu to, že tato údajná oběť náboženské diskriminace použila obvinění zjevně a prokazatelně účelově.
Těžké vrtulníky nemohou přistávat na střechách nemocnic. Sokol je těžký vrtulník, těžkotonážní. Přijde vám to normální? Mně skutečně ne. Evidentně se bude prodlužovat doba, kdy se pacient dostane k lékaři. Další věcí je přetěžování armády tam, kde trpí nedostatkem personálu, tedy u pilotů. Mohli jsme si o něm přečíst v novinách. Má to být ten státní podnik. Odborníci, který jej viděli, kroutí hlavou. Evidentně plní zadání, že leteckou záchrannou službu má provozovat státní podnik. Já si myslím, že ne, že jenom byl pan ministr financí Babiš oklamán. Nechci zdržovat ekonomickými čísly. Tady skutečně teď nejde až tak na prvním místě o finanční prostředky. Z tohoto důvodu vám moc děkuji za to, že jste ten bod zařadili. Děkuji po těch všech možných peripetiích. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Mám tady dvě faktické poznámky, a to kolegy Mackovíka a kolegy Brázdila. Kolega Kudela se odhlásil z přihlášky do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To, co tady zaznělo od předřečnice, je pravda. Je to, jako když házíte hrách na zeď. My jsme v lednu 2016 pouštěli do vlády ministra Němečka s nějakým návrhem, kde bylo garantováno, že se nesníží dostupnost a bezpečnost letecké záchranné služby. Vláda to rozmetala. Prosím, probuďte se a začněte něco dělat. Máme na to měsíc a půl a za měsíc a půl se opravdu některá střediska nedají převzít a nedá se zahájit bezpečný provoz. Takže prosím vás, vzpamatujme se.
Kolega Brázdil. Než mu dám slovo, konstatuji omluvu pana poslance Františka Laudáta do 13 hodin. A ruší omluvu paní poslankyně Věra Kovářová.
Jak je zajištěn převoz pacienta od místa přistání do nemocnice. Jaká je doletová vzdálenost mezi Bechyní a Českými Budějovicemi. To si myslím, že je špatná odpověď. Já si myslím, že pan ministr by měl vědět, jak to s tou leteckou záchrannou službou bude vypadat v resortu armády.
Přečtu ještě omluvy, které sem dorazily. Prvním bodem dnešního jednání pořadu schůze je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise číslo 145 ze dne 8. listopadu tohoto roku. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. K tomuto volebnímu bodu sděluji, že ve vyhlášené lhůtě poslaneckým klubům na doručení návrhů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do pondělí 7. listopadu 2016 do 13 hodin, byly sekretariátu volební komise doručeny nominace, které jsou zaneseny právě v usnesení volební komise číslo 145, které vám bylo rozdáno na vaše lavice. Jedná se o následující rezignace. A dále nominace.
Já tak činím. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Bude veřejná pomocí hlasovacího zařízení.
Není tomu tak. Návrh byl přijat. Druhé hlasování bude o navržených nominacích. Návrh byl přijat. Tím jsme se s tímto bodem vypořádali. Vítejte, paní ombudsmanko.
S přednostním právem nejdřív pan poslanec Marek Černoch.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, v úterý se na grémiu hovořilo o tom, že se zařadí Pařížská dohoda. Byla tam dohoda všech, shoda na tom, že to proběhne. Kde je vláda? Média říkají, že se dělá nějaká konference, kde mluví premiér Sobotka, kde mluví zástupci vlády. Proč tady nejsou? Kde je vláda? Kde jsou ministři?
Pan předseda klubu sociální demokracie s přednostním právem Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane kolego Černochu prostřednictvím předsedajícího, to snad nemyslíte vážně, co jste teď řekl? První část vašeho vystoupení byla dohoda, že se v tuto chvíli bude projednávat Pařížská úmluva. Je tady pan ministr Brabec, který ji předkládá. A byla dohoda na tom, že se povede rozprava. Oproti té dohodě tady část poslanců zařadila před hodinou tento bod Informace vlády o letecké záchranné službě.
Protože paní kolegyně Černochová nemá přednostní právo... Já tedy nejdřív načtu omluvu pana předsedy Stanjury, který mi ji doručil, když jsem sem přišel. V tom případě paní kolegyně Černochová zastupující předsedu klubu ODS má přednostní právo.
Já musím reagovat na pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD Sklenáka. Mně přijde absurdní, že toto může vypustit z úst předseda politické strany - vládní politické strany - která má premiéra. Přeci povinností ministrů a premiéra je tady sedět, pracovat pro občany České republiky. A to, co jste tady řekl, je naprosto irelevantní!